Budu zmiňovat i ty návrhy, které už jsme přijali a které už nějakým způsobem běží, ale podle mě je třeba je zmínit v nějakém logickém kontextu. Už tady bylo řečeno mnohokrát, že to není nic jiného než tzv. rovná daň. Já chápu, že ODS je z něj nadšená, protože je to její dlouhodobý sen. A je až absurdní, že i v dobách, kdy ODS měla přes 80 poslanců, se jí něco takového nepodařilo prosadit. No, kolegyně, kolegové, je to logické. Lídr hnutí ANO se nikdy netajil tím, že myšlenky konzervativní pravice jsou mu zcela nejbližší. Nicméně tyhle myšlenky neopouští. Když tyto všechny návrhy sečteme, tak k původním 100 miliardám ročně z veřejných rozpočtů přidáváme zřejmě dalších 100 miliard, a to jsem ještě možná velký optimista. Máme výpadek veřejných rozpočtů 200 miliard korun každý rok. Jak už tady bylo řečeno, tady nějaký původní příslib, že to je na dva roky, něco z toho prostě není, nerealizuje se, je to každý rok výpadek veřejných rozpočtů 200 miliard. Je asi zřejmé, že se bude muset něco změnit. Prostě země, Česká republika, jak dosud fungovala, s takovými výpadky dál fungovat nemůže. Stane se něco jiného. A já si troufnu načrtnout tři scénáře, které mohou následovat.
Chci tady poděkovat i panu ministru zdravotnictví, který nastoupil do velmi složitě rozjetého vlaku. Takže to jsou věci, které by bylo opravdu dobré více vyladit, více komunikovat. A já bych byl velmi rád, aby se toto změnilo. Je to sektor, který se ani přes prázdniny nenadechl, protože tam stále platila omezení na kulturní akce. Ti lidé možná nějakou úsporu měli před první vlnou, ale teď už mnoho z nich vůbec žádnou vatu, jak řekla paní ministryně, nemá. Já vnímám to, že mnoho zdravotníků dělá maximum pro to, aby třeba bylo možné se s těmi lidmi rozloučit v posledních hodinách, aby ti blízcí měli určitý kontakt, ne vždycky to je možné, tomu rozumím. A tady je otázkou, jestli toto lze nějak řešit, aby třeba i pohřební služby, pohřební ústavy tyto věci v nějaké rozumné míře mohly umožnit. Myslím si, že by to bylo dobré a užitečné. A pokud si pamatuji dobře, tak v první vlně tyto omezující parametry na tyto velmi důležité momenty v životě neplatily. Budu se blížit ke konci. Co chci vyzdvihnout? Co by bylo dobré, abychom realizovali? Už jsem o tom hovořil na těch příkladech. Aby ta omezující opatření byla srozumitelná, pochopitelná a také efektivní. Takže prosím pěkně vládu: přehodnoťte tu výši podpor, kterou živnostníkům, rodičům, rodinám samoživitelů, malým firmám vláda v současné době nabízí. Takže prosím i o toto, aby se podařilo změnit.
Vy jste se ptal, proč nyní sociální demokracie podpoří zvýšení slevy na poplatníka. A ty nůžky se prostě budou rozvírat, to je neoddiskutovatelný fakt.
Nechal jsem vás domluvit větu, ale druhou už vám dovolit nemohu. Paní poslankyně Valachová je na řadě, poté pan předseda Stanjura, stále faktické poznámky.
Já úplně souhlasím se Zbyňkem Stanjurou. Svět není černobílý, už dávno ne, svět se zbláznil, úplně se zbláznil. A my sociální demokraté se ptáme, kde na to vezmeme, kde máme ty příjmy. Opravdu, svět se zbláznil, souhlasím. A ještě, pokud nás poslouchají živnostníci a malí podnikatelé.
Pan předseda Zbyněk Stanjura, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Všecko jste vzdali, všechno si necháte líbit, ale to je váš problém. A to jsem ocenil. Já jsem se jich ptal, proč to nepodpořili před třemi, šesti, devíti a dvanácti měsíci. To je úplně jiná otázka. Moje otázka zněla, proč jste změnili názor. To jsou desítky miliard. Podívejte se, jak rostou výdaje na zaměstnance státu, nekontrolovatelně. A svět, pokud říkáte, že my podporujeme solidaritu a sociální cítění, já vám tvrdím dlouhodobě, že to je tradiční konzervativní pravicové téma. My jsme sociálně zodpovědní a vy jste socialisté.
Pan poslanec Roman Onderka s faktickou poznámkou, v tuto chvíli poslední.
A za druhé.
Jenom aby bylo jasné, jak budeme postupovat. Přihlášen je pan předseda Bartošek, který je na řadě, potom pan poslanec Ferjenčík a poté paní ministryně Maláčová.
Myslím si, že to je zbytečné vydávání energie a je to škoda, byť je to roztomilé sledovat. Je třeba si na rovinu říct, že jestli chceme podporovat podnikatele, tak daňový systém má být předvídatelný a v řádném legislativním procesu. Čeho jsme byli svědky?
Vlastní aplikace těch stávajících omezení v obchodech, prosím, nejsou dána tím nařízením. To znamená, to, jestli někdo nechá, nebo nenechá vejít maminku s kočárkem nebo jestli někdo nechá, nebo nenechá vejít zákazníka s vlastním košíkem, za to opravdu nemůže vláda. To už je jenom na nastavení v těch daných obchodech. A já na druhou stranu mám pochopení pro ty, kteří ta nastavení vlastně včera dělali poprvé, všichni se učíme a já jsem skálopevně přesvědčen, že se to velice rychle naučíme. To, že včera ve většině míst nebyly žádné fronty, za to patří velký dík všem nakupujícím i všem, kteří se podíleli na tom, jak to zařídit, a mají mé nesmírné díky za to. Ano, to, co zde bylo řečeno, je pravda, ale jak jsem řekl, snahou je vnést do toho systém. A systém, který dává nějaká obecná nařízení, nikdy není schopný obsáhnout všechny možné alternativy, které zde vymyslíme. Já bych jich také mohl vymyslet několik dalších. Takže ano, je to pravda, ale nedá se s tím nic jiného dělat, protože všechny alternativy do žádného mimořádného opatření nevetkneme. Velice podobně je to i třeba s kadeřníky a s ostatní péčí o tělo. Nelze žádnou normou odlišit tyto provozovny od ostatních provozoven. A ve chvíli, kdy otevřu kadeřníky, proč bych neotevřel pedikúry. Proč bych neotevřel ševce nebo někoho, kdo opravuje boty nebo spravuje klíče. A upozorňuji také na to, že pro všechny obchodníky v této kategorii mizí jakákoliv opatření pro otevírací dobu. Takže jestliže někdo bude chtít mít otevřeno 24 hodin denně, nikdo mu v tom nebude bránit. Byl zde i dotaz na psí salony. Bylo zde správně řečeno, že jsou to provozovny, které do jisté míry zajišťují i jakousi péči zdravotní pro ta zvířata. Je to pochopitelné, protože pes není člověk. Zajímavý byl dotaz na autobusy. Bylo krásné vidět, že sjížděje dolů po schodech na Malostranské jsem byl na eskalátoru sám a v metru sedělo pouze několik lidí. To by bylo přece nesmyslné a kontraproduktivní. Ano, je rozdíl mezi malým autobusem a velkým obchodním centrem. Ale jestliže nechci zabránit tomu, aby fungovala městská doprava, tak jinou možnost zkrátka nemám. Častý dotaz na výpočet plochy. Ten výpočet plochy vychází z úplně jednoduchého vzorce. To je ten poloměr. O testech jsem zde už mluvil. To znamená, 18. listopadu, poslední den, kdy máme úplná data, bylo vystaveno 40 tisíc žádanek. Kapacity v současné době na PCR vyšetřování jsou o něco více než 50 nebo 55 tisíc denně, ale není důvod za každou cenu je všechny využívat právě proto, že to vyšetřování musí být smysluplné. A musíme si také uvědomit, kolik nás stojí peněz. Není problém za koronavirus utratit téměř všechno zdravotní pojištění, to bychom jistě uměli. Prosím, uvědomme si, že v České republice došlo k začátku druhé vlny daleko dřív než ve všech ostatních zemích. My jsme nyní na počátku sestupu druhé vlny, tyto země jsou na jejím vzestupu! Proto se kategoricky ohrazuji proti srovnávání konkrétních čísel, ať už vykázaných úmrtí, nebo počtů nakažených lidí, protože jakkoli je mi to nesmírně líto, tak čísla v těchto zemích půjdou ještě nahoru. U nás se ta čísla začínají snižovat. Vyčkejme si prosím na srovnání, až bude všechno za námi! A třeba jednou budeme schopni spočítat, kolika lidem naše zdravotnictví zachránilo život. Kolik lidí nezemřelo díky tomu, že máme tak skvělé zdravotnictví, jak máme, toto číslo vám zatím neřeknu, ale velmi mě bude zajímat a budu se o něj snažit, jakmile budeme mít vše za sebou. Děkuji panu poslanci, který se zde i laskavě zmínil o ocenění naší stávající práce, velmi si toho vážím a budu se snažit, aby to tak bylo i nadále. O poradní skupině ministra jsem už hovořil, takže jenom podotýkám, že je to má snaha od začátku. Jenom prostě všechno chvíli trvá. O obchodech a autobusech jsem hovořil. Dotaz: Proč teď, když se všechno zlepšuje, zavádíme nějaká omezení? Ten dotaz je samozřejmě logický a moje odpověď by byla ano, mělo to tady být třeba začátkem září. Ten je nastavený tak, že jestli ho nedej bože budeme znovu potřebovat, jestli když se něco špatného stane, budeme v lednu muset opět aktivovat stupeň číslo 4 a 5, potom musí být nastaven tak, aby fungoval. A abychom se poučili z toho, co jsme třeba mohli udělat lépe dřív. O psech a kočkách jsem mluvil, k tomu se vracet už nebudu. Obdržel jsem i dopis od konfederace biskupů a připravuje se na něj v současné době odpověď. Ano, bylo by bezprecedentní, kdyby do chrámu mohlo na koncert přijít více lidí než na bohoslužbu. Ti, kteří se obracejí k Bohu, musejí mít možnost tak činit. Toto bude aktualizováno. A naprosto vnímám, že pro pozůstalé je potřeba rozloučit se se svým milovaným bližním nesmírně důležitá.
Já jsem dokonce přesvědčen, a nejsem v tom sám ve světě, že daně se mají snižovat právě v dobách ekonomické nejistoty. Právě v těch dobách lidé totiž potřebují peníze a tímto způsobem jim můžeme pomoci. Takže je to vhodná doba, je vhodná doba dát teď lidem dobrou zprávu ve špatných časech. To je otázka, kolik to bude stát veřejné finance a zda si to můžeme dovolit. A k tomu mi dovolte dvě poznámky. Ale ani od vlády, která má určitě k dispozici nejlepší odborné kapacity, jsme nikdy neslyšeli pořádně odůvodněnou částku, která by byla vyšší než 55 nebo 60 miliard, z toho necelých 40 miliard pro státní rozpočet. A ony tam jsou, vždyť jsme to ukazovali v těch minulých letech. To dokážeme i teď. Například zdroje, které pro ně můžeme získat, leží v evropských rozpočtech, například ve Fondu obnovy. Tam jsou nyní k dispozici prostředky. Pojďme například tyto peníze přesměrovat k obcím a krajům, a tím jim můžeme také kompenzovat nižší příjmy. Dámy a pánové, pojďme důvěřovat principům, kterým věříme. Pojďme jim věřit, když máme příležitost. V posledních letech máme vůbec nejvyšší daňové břemeno měřené složenou daňovou kvótou v novodobé historii České republiky. Tak pojďme to nejen kritizovat, a ta kritika je oprávněná, ale pojďme to teď změnit, když máme příležitost. Pojďme důvěřovat zásadám, ke kterým se hlásíme, a pojďme ty zásady vrátit do správy naší země. Přesuňme část peněz, a tomu přece jako lidé středopravého smýšlení věříme, přesuňme část peněz, s nimiž pracuje vláda, zpátky k lidem. Zpátky k lidem, kteří je vyprodukovali a vydělali. Já tomu věřím, a proto si myslím, že je správné snižovat daně a že je správné využít příležitost k tomu, abychom ty daně snížili, takovou příležitost máme teď, a že podmínky pro to máme také. A vytvořme tím také tlak na současnou vládu, a věřím, že za rok i na tu vládu, která bude úplně jiná, abychom tady ty naše principy, které tu léta říkáme, naše zásady, kterým věříme, abychom je také museli naplnit. To je přece řešení. Šetřme na státu, ale nešetřme na lidech. A poznámka poslední. Ano, měli jsme tu roky vládu, která nevyužila toho období ekonomických růstů. To je prostě fakt. A teď tu máme období nejistoty, teď je před námi možná i krize a prožíváme krizi způsobenou pandemií a my máme možnost udělat z této krize příležitost. My tu odvahu máme, a proto budeme hlasovat pro snížení daní.
Děkuji za slovo. Všichni víme, že volby v podstatě vyhrála taková či onaká, ale přece jenom pravice a že vznikla paradoxní situace, že navzdory tomu vznikla menšinová vláda, která je částečně vázána tou umenšenou, oslabenou, ale přesto existující politickou levicí. A logicky vznikají situace, které těžko šly si vůbec kdy předtím představit, protože před námi je návrh v podstatě rovné daně vsunutý do daňového balíčku vlády. Ony ty typy rovných daní ve světě jsou různé, ale zkrátka je to bizarní situace. Protože jestliže jsme v krizi, tak je logické, že na krizi reaguji krizovými prostředky. Jestli je tato situace dočasná a mimořádná, tak i ta opatření by měla být dočasná a mimořádná. A myslím si, že by byl velmi naivní člověk, který by si myslel, že v roce 2022 se stane zázrak, přestane to platit a začneme budovat úplně jiný daňový systém. To je velmi složité.
Ten argument se spotřebou, který já také velmi ráda používám - investujme do lidí. Nedávno se nám podařilo jako vládě prosadit rouškovné 5 tisíc pro nejenom starobní, ale také invalidní důchodce a také pozůstalostní, přídavky na dítě, výborná podpora spotřeby nejníže příjmových. Ale tento návrh potřebu v České republice nepodpoří, protože pomáhá nejvíce bohatým. Jenom tento návrh. To jsou obrovské částky. Strašný nepoměr. Proto jsme se snažili každý rok nad rámec zákonné valorizace navyšovat důchody. Ale teď už na to nebude, protože se udělá taková obrovská díra do rozpočtu. Asi nemusím zmiňovat, že o peníze nepřijde jenom stát a veřejné služby, ale také obce a kraje. Nebude na investice. Povede to k dalšímu propadu ekonomiky. A ještě jednou opakuji, a odmítám ten argument, který by podle výroku pana předsedy Stanjury znamenal, že celý vyspělý svět a celá západní Evropa nevěří svým občanům a jde špatnou cestou.
Budeme pokračovat v jednání.
Pěkný večer. Dvě faktické poznámky. Jednak nemyslím si, že je férové dávat úměru mezi tím, v jakých zemích jsou různě vysoké daně, a podle toho vyvozovat, jaká tam je životní úroveň. Najdeme země, které mají vyšší zdanění než my, vyšší životní úroveň, propracovanější sociální systém, najdeme země, které mají výrazně nižší daně, nižší celkovou daňovou kvótu a jsou na tom také lépe. Takže nemám rád tady ty příměry některých zemí, které se takto vybírají. A druhá věc. - Ale vy tady přijdete, tady se vybrečíte ve sněmovně, řeknete, jak je to hrozně těžký, jaké to bude mít dopady.
Pan poslanec Výborný svou poznámku stáhl, takže se vrátíme k přednostním právům.
Tady konečně budeme ta země, která dokáže současně snížit daně, současně zvýšit výdaje a současně ten rozpočet bude fungovat. Takhle se to nedá dělat. Stanovisko Ministerstva financí daňový balíček 2019: je to bez odpovídajícího návrhu kompenzace, nepodpořím. - Daňový balíček 2020, opět zvýšení slevy na 30 tisíc: značné rozpočtové dopady, a to bez odpovídajícího návrhu kompenzace. - A to jsme se bavili o 20 miliardách korun. Teď se bavíme o 90 miliardách korun, skoro pětkrát větší částka a najednou: žádná kompenzace není potřeba. Dostáváme se do velmi špatné situace ohledně státního rozpočtu, a úplně zbytečně. Ne, sluníčkové to nebude.
Co řeknu dalšího? My nepodpoříme jakékoliv zvýšení daní, čili nebudeme hlasovat pro zvýšení daně na tabák. To povede jenom k tomu, že zlikvidujete celé další odvětví, které máme. To je asi všechno. Dneska je radostný den a my podpoříme všechna tato snížení daní, která tady jsou.
Po dlouhém předhánění, kdo zadlužuje Českou republiku a ruinuje státní rozpočet více, jsem se konečně dostal ke slovu. Tady bych asi řekl, že v tomto vítězí hnutí ANO, které ten rozpočet doopravdy ruinuje. Děkuji za pozornost.
Vím, že tady je výklad, že v zásadě můžeme, ale já bych v rámci prevence raději prosím toto nechal odhlasovat.
Já vám děkuji. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu.
Já jsem rád, že Sněmovna jako suverén rozhodla. Měli jsme to tady mockrát. Jsem rád, že Sněmovna vyjádřila svoji vůli, že to dneska dojedeme, ale prosím vás, nemuseli jsme to hlasovat.
Pan poslanec Jan Skopeček vystoupí v rozpravě. Prosím, máte slovo.
Dobrý večer. Děkuji za slovo. Prosebné pohledy na to, abych byl krátký. Pokusím se to naplnit. Já jsem trošku smutný z toho, že ten daňový balíček se smrsknul na tu superhrubou mzdu, protože ten zákon obsahuje celou řadu dalších, pro mě pozitivních i méně pozitivních návrhů.
Poprosil bych vás o klid, abychom mohli dokončit vystoupení v obecné rozpravě a mohli se dostat k hlasování. Čím dřív to budeme mít za sebou, tím líp.
Je to podle mého názoru nejlepší, jednoduchá, transparentní a spravedlivá varianta, o které budeme hlasovat. Já nesouhlasím s tím, že tento krok by byl rozpočtově neodpovědný. Jak už jsem říkal, problém veřejných financí je na výdajové straně rozpočtu.
Proto samozřejmě nasloucháme také našim zástupcům v obcích a krajích, a naopak si myslím, že slovenská zkušenost ukazuje, že pokud se vláda spojí s obcemi a kraji, v podstatě není nic, co by se nedokázalo zvládnout.